Chcete zabránit tomu, aby se soutěžilo , a chcete, aby se s finančními prostředky mohlo nakládat neefektivně.
Prosím.
Takže to je jedna věc, která je pryč. My neznáme ani názory hejtmanů, protože řada hejtmanů se změnila. Takže já opravdu souhlasím s názorem, že není absolutně žádný spěch. Na druhou stranu jsem rád, že padl i návrh na zamítnutí, takže i hospodářský výbor, který se k tomu vrátí, Sněmovna bude mít příležitost na základě těchto čísel a nových stanovisek se k tomu vyjádřit.
Já vám také děkuji.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já ke kolegu Šidlovi vaším prostřednictvím. My tady nezpochybňujeme ten fakt, aby se súsky mohly účastnit na správě těch komunikací. To tady nepadlo. To znamená, my říkáme, ať se účastní - a nechci komentovat, co jste říkal předtím, protože skutečně to nevím - ale ať se účastní, ale v rámci řádného výběrového řízení.
Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, připraví se pan poslanec Běhounek.
Já jsem přece neholdoval za to, aby se zrušily soutěže na cokoliv. Ale tady jde o něco jiného. Tam ze zákona není možnost tu činnost oddělit. Tak pokud by soutěžily, a ony vlastně nemohou soutěžit, protože to správcování skutečně jim nepřináleží. A prosím, poslouchejme se, tady jde o vyjmutí určité části povinností správce, aby kraje se mohly toho zúčastnit a tu činnost mohly dělat i nadále.
Nyní tedy pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
Ano, kraje byly vyloučeny z možnosti přihlásit se do údržby. A podívejte se, jak to dopadlo ve Zlíně a v jiných záležitostech. Já samozřejmě chápu, že existují kraje, kde mají nějakým způsobem nastavenu fungující súsku nebo její formu, která umožňuje to řešit jiným způsobem a podnikatelsky se do toho zapojuje.
Nyní pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou.
Zkušenosti byly veskrze pozitivní. To za prvé. Druhá poznámka. Pánové tady říkají, že kraje nemohou soutěžit. Pak už bude jenom technická, já bych řekl správní, soutěžní. A to je v pořádku. To je všechno. A myslím si, že na tomhle se shodneme výraznou většinou. Na čem my se neshodneme s vámi, je ta možnost to dávat bez soutěže. Tak pokud říkáte, že se chcete soutěžit, tak pak se ten zákon dá upravit a dá se poměrně jednoduše schválit, si myslím, výraznou většinou v Poslanecké sněmovně.
Já vám také děkuji.
Protože podle mých informací jste se tím zabývali.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To byla paní poslankyně Milana Halíková. Než budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Stanislava Grospiče, ještě přečtu omluvu pana poslance Petra Adama od 12 hodin z osobních důvodů.
Víte, ono už jenom toto by nám všem mělo říct, jakým způsobem ta situace je řešena, či není řešena. Ony by se musely změnit i určité zákony na Ministerstvu obrany a Ministerstvu kultury. Není to tak, že nebyla spolupráce, to je nepravdivá informace. Já se tomu nebráním. Takže tady bych chtěla říct, že opravdu děláme maximum. Čili všechno, co máte na srdci, včetně všech těch pozměňovacích návrhů, které vám daly pohřební služby nebo sdružení nebo Asociace pohřebních služeb, si můžeme probrat na výborech. Nicméně opravdu se ohrazuji k tomu, že nebylo s nikým projednáváno. Nikdo z vás neočekával, že tento zákon projde bez lobbování zájmových skupin.
Není zájem o závěrečné slovo. Dobře. Protože nepadl žádný návrh na zamítnutí ani návrh na přepracování, ten byl podmíněný v případě, že nebude odpovězeno, myslím si, že odpověď paní poslankyně dostala, tak se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Pokud není jiný návrh, můžeme tedy hlasovat o garančním výboru. Kdo je proti? Z přítomných 136 pro 112, proti nikdo. Garančním výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Paní poslankyně Válková se hlásila k dalšímu výboru, pravděpodobně padne návrh.
To podle zákona nelze, státní pohřeb dělat na dělové lafetě, není to pohřební vůz.
Tak, děkuji, to byly tři další návrhy. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kolega Syblík se hlásil? Nyní návrh, který předložil pan zpravodaj, o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Předložený návrh novely zákony o podporovaných zdrojích energie navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti, a výrobcům elektřiny logicky vrací nárok na podporu od termínu, kdy byla rekonstrukce nebo modernizace malé vodní elektrárny skutečně dokončena. Proto je potřebné tento problém řešit co nejrychlejším postupem.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Táži se, zda si pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo v této fázi. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 997 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji. V případě, že je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Projednávání tohoto bodu končím. Tím je
Já bych chtěl jenom poznamenat, že při projednávání v hospodářském výboru hospodářský výbor nedospěl k závěru při projednávání, projednal pouze pozměňovací návrh, s tím hospodářský výbor souhlasil. Nicméně k návrhu zákona jako takovému nepřijal usnesení, čili věc je v této chvíli otevřená a můžeme dál pokračovat.
Já eviduji faktickou poznámku pana poslance Petra Bendla, ale faktická poznámka je reakce na řádnou rozpravu, tak já mu udělím řádně slovo.
Při druhém čtení, když jsme to naposledy projednávali, tady pan ministr nebyl a dneska tady není také. Protože jsem přesvědčen, že byste ta čísla slyšet měli. Ono to tak není. Z tohoto titulu navrhuji, abychom tuto materii přerušili do přítomnosti pana ministra dopravy Ťoka, a předpokládám, že se tak stane v průběhu projednávání ve variabilním týdnu.
Dobrý den, děkuji za slovo.
A já jsem se tak těšil.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás po přestávce na jednání klubu. Než přistoupíme k závěrečnému hlasování, přečtu omluvy, které jsem obdržel.
Je tomu tak.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Jedná se o částečnou transpozici. Do zákona o pohonných hmotách jsou zejména transponovány některé nové termíny a dále povinnosti, které se dotýkají oblasti pohonných hmot, včetně elektromobility, která začíná nabývat na významu. Kromě povinností, které jsou implementací části směrnice, návrh zákona upravuje a zpřesňuje některá stávající ustanovení, s kterými jsou v současné praxi problémy. Nově se bude podle vládní novely ke všem čerpacím stanicím přistupovat rovným způsobem a jejich povolování bude řešeno v rámci standardních postupů podle stavebního zákona příslušnými stavebními úřady. Na tomto řešení našla státní správa shodu napříč všemi zainteresovanými resorty. Nutné je také zmínit změnu dosud platného termínu, do kterého jsou provozovatelé čerpacích stanic povinni udržovat alespoň na polovině své prodejní sítě motorový benzin s obsahem do 5 % biosložky. Dochází k jeho zkrácení o jeden rok a i u této změny bylo dosaženo dohody. MPO jako předkladatel zákona se ztotožňuje se stanoviskem hospodářského výboru, které bylo vydáno 21. listopadu.
Já vám také děkuji, pane ministře.
Takže můžeme pokračovat. Týká se doplnění odměn autorům a nakladatelům. Stanovisko garančního výboru doporučující. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Týká se informační povinnosti kolektivního správce nositelům práv a veřejnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka. Dále článek 2 doplňuje o nový bod 8 a dále upravuje znění čl. 3 Účinnost. Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí, proto je hlasujeme společně.
Návrh nebyl přijat.
Týká se vymáhání nároku na bezdůvodné obohacení a náhradu škody. Stanovisko garančního výboru: Nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Proto o tomto již nebudeme dále hlasovat. Týká se seznamu nezávislých správců. Stanovisko garančního výboru - doporučující.
Návrh byl přijat.
Týká se doplnění odkazů.
Návrh byl přijat. Kdo je pro nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Jandáka. Změna zákona o audiovizi. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.
Je to tak?
Podle mých záznamů také.
Děkuji za slovo.
Potvrzuji, že to projednání v garančním hospodářském výboru proběhlo v konstruktivní atmosféře, která nebyla zjitřená, kde probíhala vzájemná výměna názorů mezi námi poslanci a předkladatelem, tedy Ministerstvem průmyslu a obchodu. Asi ten nejdůležitější, tak jak já to vnímám, je hned ten první, který po dohodě definuje, že tento zákon se nebude vztahovat na elektrické dobíjecí stanice, kterou jsou připojeny buď pro bezúplatné dobíjení, nebo pro vlastní účely bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek, a také že se nevztahuje pro dobíjecí stanice veřejné hromadné dopravy. Jako zpravodaj jsem během té přípravy komunikoval také se zástupci různých odborných, řekněme odborových organizací, ať už zástupci velkých čerpacích stanic, nebo malých. Snažili jsme se o nich diskutovat přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Já sám za sebe snad mohu i v tomto vystoupení říci, už je nebudu odůvodňovat, ale že se k nim přihlásím v podrobné rozpravě a tím po dnešním druhém čtení vše bude připraveno pro finální čtení třetí.
Já vám děkuji, a než otevřu obecnou rozpravu, přečtu omluvy. Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. První je pan poslanec Kudela a po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.
První je pod číslem 5410, je v souladu v tuto chvíli s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Druhý můj pozměňovací návrh má číslo 5411, je tedy také zanesen v systému Poslanecké sněmovny, a i o tomto pozměňovacím návrhu jsem diskutoval s předkladatelem a v tuto chvíli mám avizováno, že bude vypořádán souhlasně. Tento pozměňovací návrh říká, že o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku, tak ta cena že se bude porovnávat s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Urban.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jen solidárně i formálně naplnil jednací řád, a to přihlásil se k pozměňovacímu návrhu, který do systému vložil pan poslanec Velebný, který je dnes řádně omluven. Takže dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5426, který je předložen samozřejmě písemně s řádným odůvodněním.
Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásíte do podrobné rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádné další přihlášky nevidím, končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo.
Já bych chtěl znovu poděkovat hospodářskému výboru za konstruktivní jednání, za věcnou debatu. Tento zákon je důležitý zejména proto, že předpokládáme rozvoj alternativních paliv, elektromobility a toto by mělo vytvářet prostředí. Děkuji za pozornost.
Žádné další návrhy nepadly, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám další bod a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Tiskem jsme se zabývali 11. ledna, kdy jsme přerušili v obecné rozpravě. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Pokud tomu tak není, mohu rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan ministr má zájem, logicky, šlo o přerušené jednání, tak pan ministr asi shrne v závěrečném slově. Děkuji.
Nedostal jsem se ke slovu. Tak mi dovolte jenom pár vět k tomu návrhu. Je to, jak tady bylo řečeno, návrh vládní. V této souvislosti bych velice rád zdůraznil, že návrh má podporu Nejvyššího státního zastupitelství i obou vrchních státních zastupitelství. Byla tady minule vyslovena podpora ministrem spravedlnosti. A také ten fakt, že Policie České republiky je přetížena všemi možnými úkoly, takže to je ku prospěchu věci. A ať už je váš názor na to jakýkoliv, polemický nebo kritický, tak si dovolím tvrdit, že to, co jsem tady uvedl, opravňuje tento materiál, aby byl podstoupen do druhého čtení a tam byl projednán jak na příslušném výboru, tak na třeba dalších výborech, které tady budou navrženy.
Děkuji panu ministrovi.
Já jsem skutečně překvapen, že ten materiál projednáváme dneska.
Zagonguji vzhledem k tomu, že jsem požádal diskutéry, aby opustili sál a diskutovali v předsálí. Takže počkám chvilku, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat. Pane ministře, máte slovo.
Já bych chtěl, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nechci jitřit vášně při pátku. Víte, ony se dají věci trošku otočit, narovnat nebo říct. Já jsem měl informace, co proběhlo na grémiu, jaké bylo dojednávání, a je pravdou, že jednání s panem premiérem týkající se Vojenského zpravodajství skutečně je nařízeno a tomu rozumím. Toto téma se týká zjednodušeně Vojenské policie a trestního řádu. Takže někomu se to buď hodí, nebo samozřejmě řekne, že tu nemá specialistu. Já rozumím panu předsedovi. Ale chtěl bych vám to všem vysvětlit tady na mikrofon ještě jednou: To jednání s premiérem se týká Vojenského zpravodajství a jednotlivých přesunů nebo věcí. Ale my se dneska bavíme o Vojenské policii jako jednoho, ohledně týkající se trestního řádu. To s Vojenským zpravodajstvím ani trošku toto téma nemá nic společného.
Takže kolega Hájek a kolega Chalupa nedostanou slovo. Dobře, zastupující předsedu klubu TOP 09 Michal Kučera.
Já bych řekl, že to není navyšování, že to je stále navracení toho, co bylo odebráno. V jedné interpelaci, kterou na ministra vnitra podal můj stranický kolega Miroslav Grebeníček, pan ministr odpověděl, že - cituji pana ministra vnitra: V letech 2012 a 2013 se tarify nezměnily. Je z toho zřejmé, že s vývojem inflace platy příslušníků bezpečnostních sborů nedosahují takové reálné hodnoty jako v roce 2009 a 2010, kdy došlo k plošnému snížení. Pan ministr také uvádí, z čeho se skládá služební příjem. A já si to dovolím také připomenout. Dále jsou to nenárokové složky platu, které jsou osobní příplatek a odměna. ten zvláštní příplatek jako takovýto - rizikové, má dvě skupiny, ve skupině od tří do šesti tisíc a od tisíce do čtyř tisíc korun.